Při absenci řádného posouzení způsobilosti kandidátů i navrhujících organizací je možné zasáhnout do ústavou chráněných práv ostatních kandidátů, jak je uvedeno výše v tomto stanovisku, a vystavit tak Radu ČT možnosti zrušení usnesení Poslanecké sněmovny o volbě do Rady ČT Ústavním soudem České republiky. Na základě uvedeného navrhuji, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do projednání usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky Senátu Parlamentu České republiky volebním výborem Poslanecké sněmovny. V případě volby by měla být známa odpovědnost, proto by mělo dojít k volbě veřejné, kterou i primárně předpokládá zákon.
Já vás všechny odhlásím, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Další se hlásí do debaty s přednostním právem za stanovisko klubu ČSSD pan poslanec Roman Sklenák.
Takhle je to přímo uvedeno v zákoně. Jenže v praxi všichni víme, jak to funguje.
Dobrý den, pane předsedo, děkuji za slovo. K tomuto bodu chci říct ještě jednu věc.
Mám však jeden velký problém, a proto si ponechávám určitá otevřená vrátka, a to jsou finance.
Vážený pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny musíme se nyní věnovat volebním bodům, to znamená, že přerušuji vaši řeč, přerušuji projednávání tohoto bodu.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky První kolo proběhlo dne 27. ledna 2021 a já prosím předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.
Skutečně, u téhle volby první kolo neúspěšně proběhlo 27. ledna. Od konce ledna jsme nevolili, tak jsem rád, že konečně teď v dubnu se k tomu Sněmovna dostává. První kolo bylo neúspěšné 27. ledna a do druhého kola postupují čtyři kandidáti. Je to dvojnásobek členů míst, která jsou neobsazena, a těmi postupujícími jsou pan Robert Čep se 41 hlasy, Jan Kysela s 22 hlasy, Jan Trlifaj s 15 hlasy a paní Mirka Wildmannová se 44 hlasy.
Ano, rozprava se nevede, byla již ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu. Nyní tedy přistoupíme k dalšímu návrhu Takže vás požádám jako předsedu volební komise a máte slovo.
Tak děkuji. Ve Vinařském fondu také chybí dvě místa. Funkční období skončilo 1. března našemu panu kolegovi Pavlu Kováčikovi a zároveň panu Jiřímu Petrů. Navrženými kandidáty jsou: Jindřich Kadrnka za TOP 09, Pavel Kováčik za KSČM, Jaroslav Lempera za sociální demokracii a Zdeněk Tréšek za hnutí ANO. Nyní prosím, pane předsedající, abyste k této volbě nejdříve otevřel rozpravu a po rozpravě abyste nechal hlasovat o návrhu volební komise na provedení tajné volby.
Jedná se o Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
Děkuji za slovo. Na konci tohoto týdne 18. dubna skončí volební období třem členům Rady Státního fondu kinematografie: paní Heleně Bendové, Martě Švecové a Jaromíru Kallistovi. V případě tohoto orgánu návrhy na nominace Sněmovně podává ministr kultury pan kolega Lubomír Zaorálek, který 15. února odeslal předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi nominační dopis. Toto množství pan ministr zúžil z původně nominovaných 11 kandidátů navržených Státním fondem kinematografie. Tady to zúžení vyjadřuje určitou míru shody profesních organizací ohledně návrhu. U této volby doplním dvě důležité informace.
Otevírám rozpravu. Rozhlédnu se, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
Tak ještě jednou, jsme v resortu pana ministra Zaorálka, teď je to Rada Státního fondu kultury. Tahle volba je důležitá, protože 2. dubna skončilo funkční období všem 13 členům Rady Státního fondu kultury, takže tato instituce teď nemá žádné členy.
Již deset let neobchoduji s obchodními řetězci a nikdy s nimi nebudu obchodovat, protože je nepotřebuji. A to je důležité. Takže tam není prostě... tady neexistuje volný trh. A jednou to prosím vás, pochopte.
Vy tady preferujete konkurenci. Ano, dobře, preferujme konkurenci. Zaznělo tady, že naše zemědělství a zpracovatelství má jisté nedostatky. Ani náhodou. A zkuste mi říct, když budeme jenom dovážet a nic nebudeme vyrábět, kde ty peníze vezmeme.
Já musím opět reagovat, aby tady ve vzduchu nebylo něco, co nezaznělo. Já tady neobhajuji ty kvóty. Bohužel to takhle není.
Ano, společná zemědělská politika křiví volný trh. Kdyby tato iniciativa vedla k tomu, že se bude snažit změnit společnou zemědělskou politiku, odstranit z ní dotace, kvóty, všechen ten socialismus, tak tomu budu tleskat a budu na straně těch, kteří v tomto lobbují. A to ti, co to navrhují, nechtějí. Ti se nechtějí zbavit socialistické zemědělské politiky, nevyjednávají o ní v Evropské unii, aby více odpovídala tržním principům, ti přišli s návrhem, který ten volný trh křiví ještě více. Nemyslím si, že to byla úplně ideální pohádková doba. To byl opravdu ráj na zemi, tam ta nízká konkurence opravdu vedla k zářným výsledkům. Myslím si, že to jde opravdu proti jeho zájmu a že těch 30 let, které žijeme v tržní ekonomice, jasně ukázalo, že volný trh spotřebitelům, zejména spotřebitelům, svědčí, protože i v oblasti potravin nakupují daleko levnější a daleko kvalitnější potraviny než kdykoliv předtím a dodnes mají možnost si kupovat i české potraviny.
Tak to přece nefunguje. Tak já se chci zeptat, jak chcete čelit té regulaci. Jak chcete čelit té regulaci? Budeme si říkat, že máme volný trh, když víme všichni, že to není pravda, že se sem vozí potraviny a zemědělské výroby, které v době, kdy byly vyrobeny, už byly dávno zaplaceny na základě dotačních titulů a různých dalších finančních pobídek a prostředků z těch zemí, odkud pocházejí? A teď podstata věci: konkurence. Vždyť já s vámi souhlasím, že ta konkurence přece musí být větší. Tak mi vysvětlete - a souhlasím s panem kolegou poslancem Bláhou, kterého si za to, co tady řekl, velmi vážím - tak mi řekněte, když tedy budeme mít menší konkurenci, jak je možné, že když jsou česká jablka, že stojí 30 korun?
Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se Jaroslav Faltýnek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 98. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Tak mám zase celou řadu přihlášek. Ale já bych ještě rád, poprosím kolegyně a kolegy, abyste se už usadili na svých místech. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Dolínka. Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Nejprve návrh grémia. Body v třetích čteních projednávat v pořadí: bod 338, tisk 780, o podpoře regionálního rozvoje, poté bod 341, tisk 374, o provozu na pozemních komunikacích, a bod 344, tisk 545, občanský soudní řád.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vítejte v Poslanecké sněmovně... která se jistě uvede lépe... Děkuji vám, pane předsedo. Jsme v režimu - z opozice s výjimkou SPD tedy... A s tím se pojí nejenom opatření, ale pojí se s tím i institut náhrady škody, který je v tomto zákoně specificky upraven.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, opravdu, schůze již byla zahájena. Prosím, jestli diskutujete, běžte do předsálí.
Jistě jste v médiích zaznamenali omezení setkávání, nejprve debatováno na 20 a 10, poté 2 a 2, se specifickou úpravou pro sporty. My máme za to, že to je právně velmi složitá záležitost, která není úplně tak jasná.
Já si myslím, že pokud tedy Ministerstvo školství trvá na tom, aby byly děti ve školách testovány, nevidím důvod, proč by se nemohl otevřít i druhý stupeň základních škol, na který se opravdu zapomíná. Tyto děti již, opakuji, nebyly rok ve škole, téměř rok ve škole. Také zmíním fakt, že například ve Velké Británii děti do školy dávno chodí, a to bez jakýchkoliv podmínek, bez roušek a bez testování. A takhle tomu je i v mnoha jiných zemích. Rodiče jsou nespokojeni s touto situací, chtějí děti doprovázet do škol, aby mohli testovat s nimi, což chápu. My chceme za Trikolóru, aby vstup do škol byl bezpodmínečný, to znamená ani testování, ani žádné respirátory a roušky. Když se dítě testuje a je negativní, tak už nesmyslné přece je, aby sedělo celý den v respirátoru nebo v roušce. To je opravdu nesmysl, ještě když potřebuje k tomu, aby se mohlo učit a soustředit, dostatek kyslíku. Takže my navrhujeme nebo chceme bezpodmínečný vstup. Ale líbí se mi, že některé školy alespoň dostaly tu odvahu, je to jedna škola od nás na Děčínsku, která se rozhodla jít proti nařízení vlády a spolu s panem starostou se dohodla na tom, že děti se mohou testovat doma před vstupem do školy, a nebudou tak vystavovány stresu z testování ve škole, protože pak může hrozit to, že dítě půjde domů, celá třída půjde do karantény a tak dále a tak dále. Takže líbí se mi, že aspoň některé školy, učitelé a ředitelé dostali rozum.
Ještě jednou.
Čerpám z toho, co jsem četla. Věřím, že jeho slova nebral nikdo vážně, protože zřejmě nikdy neviděl malé děti, a ví, že toto je naprosto nepřípustné. Takže jak říkám, prosím celou Sněmovnu, abychom tento bod mohli tady otevřít, pobavit se o tom, zvážit možnosti a ulehčit všem dětem vstup do škol, nenechat je v tomto traumatu, které denně prožívají, protože se musí testovat dvakrát týdně, a z toho vlastně, když si vezmete, tak dvakrát týdně se testují, další týden jsou opět doma. Takže nemyslím si, že toto je ta správná školní docházka, která by měla být. Děkuji za slovo.
Ve čtvrtek předpokládáme, že budeme pokračovat 93. schůzí. Ještě přečtu omluvy, než pan poslanec dorazí. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík dnes do 16 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Daniel Pawlas dnes, z dnešního jednání ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych vás chtěl požádat o předřazení bodu číslo 350, je to sněmovní tisk 1126, o realitním zprostředkování. Díky vaší ochotě na minulých schůzích se tento tisk dostal už do třetího čtení, čekají nás pouze dvě hlasování.
Děkuji, pane předsedo. Tenhle dluh už máme tady také dva roky a potřebujeme to druhé a třetí čtení tady projednat.
Kolegyně a kolegové, prosím teď, po rychlé předběžné dohodě s předsedy poslaneckých klubů, k malé modifikaci, respektive bude to protinávrh k těm volebním bodům, tak jak o ně žádal pan předseda Faltýnek, a ta modifikace bude následující. Tak jak jsme diskutovali, na většině volebních bodů převažuje shoda a volba je realizovat, volit. Jde o to, že jsou to opravdu orgány, které už potřebujeme obsadit, a ten - jak jsme pochopili - v tuto chvíli sporný bod, téma České televize - 403, by zůstal až jako poslední, abychom mu mohli věnovat politickou diskuzi, debatu a případně tady hlasovat o nějakém dalším postupu. Takže ještě jednou modifikace k návrhu pana předsedy Faltýnka - volební body v 18.30, a to v tomto pořadí: 399, 400, 401, 402, 404 a 403 jako poslední. Děkuji.
Tak, drobná rekapitulace. Padl tady návrh pana předsedy Faltýnka, ten pak byl modifikován, že 398 není naplněn. Pak tady byl návrh Pirátů, aby se hlasovalo po bodech, a toto by byl protinávrh.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Je to z toho důvodu, že sedm míst, která jsem zmínil, končí 25. května, funkční období skončí sedmi členům - panu Martinu Bezouškovi, Daně Jaklové, Ivanu Krejčímu, Václavu Menclovi, Radce Burketové, Danielu Novákovi a Marku Poledníčkovi. Kandidáty jsem představil v abecedním pořadí. Ani tady zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou.
Otevírám rozpravu.
Teď je to jednoduché, standardně prosím o přerušení jednání schůze Poslanecké sněmovny na provedení volby, stanovuji na to 21 minut, do 19.05, a poté můžeme pokračovat v jednání Sněmovny. Volební komise bude sčítat výsledky.
Já nevím, o jakém volném obchodu mluvíte, když jednotlivé státy mají různé dotační pobídky jak od samotné Evropské unie, tak od jednotlivých států. Tady jste to slyšeli jasně. A nevím, o jakém volném obchodu mluvíte, když ten market si rozhodne, co nakoupí. Co to je za volný obchod? Takhle si představujete soutěžení? No to v žádném případě není. Je to logické. Takže je to logické. On chce prodat svoje zboží, které vyrobil v Německu, v Rakousku, kdekoli jinde, a z jednoho prostého důvodu.
Nyní faktická poznámka... Ještě kolegy upozorňují, že faktická poznámka má přednost i před přednostním právem a faktická poznámka elektronická má přednost před přihlášením z místa. Čili teď přečtu faktické poznámky... Tak, už se přihlásil. Nyní Patrik Nacher s faktickou poznámkou. Máte své dvě minuty.
Patří to mezi ty kvalitnější, patří to mezi ty levnější a já to těžko hledám.
Nyní faktická poznámka pana poslance Tomáše Martínka, pak kolega Skopeček, Foldyna, Holomčík. Máte slovo k faktické poznámce.
Přece žádný supermarket nemá povinnost přijímat zboží kohokoli, kdo se přihlásí, je to jeho obchodní politika. Já nakupuji jak u malých obchodníků v malých prodejnách, někdy se dostanu do velké prodejny, někdy kupuji přímo u farmáře. Je to jenom o svobodě volby, o finančních možnostech lidí, jaké potraviny chtějí kupovat. Povede to k menšímu výběru za větší ceny. Jestli myslíte, že v takovém případě začne spotřebitel kupovat se slávou české potraviny, tak se hrozně mýlíte, protože na ten nákup bude mít ještě méně prostředků, než má dneska při plné konkurenci.
Děkuji. Já ho vždycky poslouchám a často s ním souhlasím, dneska s ním nemůžu souhlasit. On, představitel pravicové strany, říká, že tu je tržní prostředí. V ekonomice Evropské unie není žádné tržní prostředí. Je tu dotační prostředí, které deformuje trh - deformuje trh a znevýhodňuje právě naše výrobce a pěstitele. Já nevím, co děláte, pane Martínku, ale pan Bláha peče rohlíky, ty se dají jíst. Co děláte vy, to nevím. Takže když ho nastřelujete tady, že je pekař, tak já bych řekl, že aspoň ti pekaři pečou housky. Tady řada lidí nic neupekla, možná ještě ani nic neudělala. Já jsem aspoň jezdil s lodí do Hamburku a musel jsem tam dovézt to české zboží a tak podobně. Reciprocita odvety - evropská pravidla neumožňují. To tu taky zaznělo. Takže si tady nehrajme na to, že jsme rovnocennými partnery Španělska, Francie a dalších agrárních zemí.
Nyní pan poslanec Radek Holomčík a poté kolega Bláha.
Děkuji za slovo. Mně tam ještě běží starý čas, pane předsedající... Já jsem to i u projednávání tohohle zákona říkal několikrát, řadu těch problémů jsem vyjmenovával. Myslím si, že nikdo nezpochybňuje to, že v řadě případů jsou některé praktiky obchodních řetězců na hraně, ale řešme ty problémy tak, jak by se řešit měly. Od toho máme zákon o významné tržní síle. Ale prosím vás, nedělejme to přes zákon o potravinách, který má primárně řešit něco jiného. A hlavně, prostě jako fakt si myslíte, že když nařídíte spotřebiteli, nepřímo nařídíte spotřebiteli, co si má kupovat, že to někomu pomůže?
Vy jste schválili pandemický zákon a pan ministr zdravotnictví přišel do své funkce a první nebo druhý den ve funkci vám plivl do ksichtu. Toto navrhuji jako první bod jednání na této schůzi. Děkuji za podporu a v rámci toho bych chtěl ohlásit, že sbíráme podpisy na mimořádnou schůzi ohledně zrušení protipandemického zákona, a předpokládám, že všechny strany a jednotliví poslanci, kteří hlasovali proti tomuto zákonu, tuto naši iniciativu podpoří.
On říkal, že všechny politické strany hlasovaly pro pandemický zákon. Samozřejmě tady před řečnickým pultem se ozval předseda poslaneckého klubu SPD a říkal, že ne, tak řekl: S výjimkou SPD, takže pane poslanče Feri, i s výjimkou KSČM. My jsme na těch pracovních jednáních byli, co se týká pandemického zákona, ale pro pandemický zákon klub KSČM nehlasoval. Můžete si to dohledat ve stenoprotokolech. Jde o to, aby vláda zde před Poslaneckou sněmovnou řekla občanům České republiky, jak si představuje rozvolňování. To je v podstatě k nežití a já věřím tomu, že občané si zaslouží informaci o tom, jak si to nová vláda nebo jak si to vláda s novým ministrem zdravotnictví představuje do budoucna a co nás má očekávat. Vím, že kolega Luzar navrhl ten samý termín.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, navrhuji opět zařadit nový bod. Steel hrozí krach firmy s tím, že o práci může přijít 6 000 lidí. Kolegyně, kolegové, 6 000 lidí, 6 000 živitelů, za kterými jsou rodiny, a v návazných službách to je dalších 24 000, takže celkem 30 000 lidí. V souvislosti se situací v Liberty Steel jsem také interpelovala premiéra i pana ministra, bohužel na interpelacích nebyli, a tudíž neznám jejich případné kroky, které věřím, že v tomto případě a v této souvislosti podnikají. Prosím proto všechny poslance napříč politickým spektrem, zejména 21 poslanců z Moravskoslezského kraje, o podporu a zařazení tohoto bodu.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vás chtěla poprosit o zařazení bodu, který už jsme tady měli na minulém jednání Poslanecké sněmovny, ale mí kolegové mě trošku předhonili.
Nyní s přednostním právem předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nicméně jedna věc, na které jsme se nedohodli, je otázka voleb.
Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, měl být bezpečnostní dotazník, který neviděla bezpečnostní skupina. Na to tady mám několik důkazů. V tomto dopise, který píše ministr vnitra, je naprosto jasně řečeno, že tato skupina nemá dostatek informací o aktuálním stavu zadávací dokumentace, aby mohla plnit své úkoly. Varuji před tím, aby byla komukoliv tato zadávací dokumentace do doby, než budou promítnuty bezpečnostní zájmy státu schválené vládou, předána. Je to tady doloženo dopisem ministra vnitra a tato situace je opravdu nesmírně vážná. Vy tady hazardujete s tím, že se tady úplně rozvrátí budoucnost celého tohoto energetického segmentu, že budou poškozeny i ty firmy, které by se mohly a měly zúčastnit - české firmy - na tomto projektu a že bude vlastně zpochybněn celý ten proces.